V tom případě dvě přihlášky - paní poslankyně Nováková a pan poslanec Zahradník. Nikoho nevidím.
Ráda bych vás seznámila s obsahem celého vládního návrhu novely zákona o podpoře regionálního rozvoje. Cílem části zaměřené na podporu regionálního rozvoje je upřesnit způsob a podmínky přípravy a využití strategických celostátních i regionálních dokumentů, uvést právní úpravu podpory regionálního rozvoje do podoby odpovídající současným potřebám a podmínkám. Na terminologické úpravy strategických dokumentů navazují navrhované úpravy v zákoně o krajích a v zákoně o hlavním městě Praze. Část, která je zaměřena v rámci této novely na politiku hospodářské, sociální a územní soudržnosti, obsahuje návrhy na přesnější vymezení působnosti včetně zákonného ukotvení koordinační role Ministerstva pro místní rozvoj, která mu byla dosud svěřena pouze usneseními vlády.
Já bych chtěl reagovat na nepravdu nebo nepřesnost, která tady padla. To je zákonná definice a té bychom se měli držet.
Připraví se pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Beznoska. Prosím, máte slovo.
O to se asi přít nemusíme. Přemýšlejme do budoucna, jak tuto situaci napravit. My potřebujeme kvalifikované učitele, tak abychom mohli vůbec přemýšlet o nějaké budoucnosti českého národa. Já myslím, že se tady přeme o přílišných detailech. To ale je v tom, že do budoucna nemá smysl to řešit jen tímto zákonem, ale rozpočtem.
Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru, připraví se pan poslanec Beznoska, po něm pan poslanec Zlatuška. Prosím, vaše dvě minuty.
Já bych prosil ctěné kolegy, aby nepřekládali můj projev z jazyka českého do jazyka českého a dávali mu jiný význam. Moje maminka je učitelka. Já vím přesně, co odpovídá, jaký je život učitele. A není to vůbec útok na kantory nebo na učitele. Já chci říct k tomu, co říkala paní ministryně. Já s ní sice nesouhlasím, ale beru ji vážně. Pokud se jedná o nezákonný postup a vy nám přinesete v září, že se to týkalo tisíce učitelů, tak předpokládám, že vy nebo váš úřad podá tisíc trestních oznámení na nezákonný postup. To je všechno v pořádku. Nechám to na vás. A můžete stokrát citovat název zákona, číslo zákona, paragraf. Zeptejte se rodičů, jak je dlouhý školní rok.
Akorát jsem chtěla říct, že vypršel váš čas. Dobře, děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslanec Beznosku. Pan Novotný ruší, takže po něm pan poslanec Fiala.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Krátce. Taky jsem byl ředitel školy, sice to nebyla základka, ale střední škola, vyšší odborná škola, státní jazyková škola. Měl jsem 73 kantorů. A tuhle praxi, o které se bavíme, jsem nezažil. Prostě jsem to nedělal. Choval jsem se korektně, kantora jsem klidně převzal a přijal 1. srpna. Také považuji tento zákon za zbytečný. Pokud chceme jinak kvalifikovat jednu pracovní skupinu před druhou, tak to není dobře.
Děkuji. Já ho zde nevidím, tudíž jeho přihláška propadá. Prosím k mikrofonu pana poslance Fialu. Prosím, máte slovo.
To, že některé školy skutečně nemají finanční prostředky v dostatečné výši, to není tím, že je celý rozpočet malý, ale je to tím, jak se přerozděluje přes jednotlivé kraje. A já tady řadu let upozorňuji na to, že je potřeba konečně přistoupit k reformě financování regionálního školství, kterou jsem začal připravovat, ale na kterou se můj nástupce ze sociální demokracie vykašlal, nebo se jí nevěnoval, a změnit to, že nám vznikají dlouhodobě finanční nerovnosti mezi jednotlivými kraji, které mají vliv na kvalitu vzdělávání a samozřejmě mají vliv i na to, jak jsou placeni učitelé na jednotlivých školách. To je první problém. Mluvíme tu o učitelích, mluvme i o ředitelích. Není to pravda.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 29. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.
Dobrý den, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi poprosit o následující věci týkající se pořadu dnešní schůze. A dále prosím o pevné zařazení bodu 30, je to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353, o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 512, prvé čtení, na dnes po třetích čteních.
Děkuji. To by tedy znamenalo před registr smluv. Pokud se nikdo další nehlásí, tak tedy rozhodneme hlasováním.
Já věřím, že nebudu polemizovat, ani nechci. Nechtěl jsem, aby to vyznělo, že to byla praxe jenom na obecních školách nebo na vesnicích, spíše jsem vycházel z reality tam, kde jsem zaznamenal poprvé signály o tom, že se to děje. To je jedno upřesnění.
Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Zlatušku.
Taky nevíme, jestli se to děje, ale když to zakážeme, tak tím zlepšíme naše školství.
Děkuji.
A učitelé k tomu patří.
Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji, vážená paní předsedající.
Pane poslanče, vy jste dal procedurální návrh, že chcete přerušit projednávání tohoto bodu? Svolám kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování o procedurálním návrhu pana poslance Gabala o přerušení tohoto bodu do září. Hlasování končím.
Ale zároveň bych na vás chtěla naléhat, že to není poprvé, kdy nemáme přesná čísla a přitom víme, že ten problém existuje. A co se týká školských odborů, tak se domnívám, že je to kvalifikované fórum, kterému můžeme důvěřovat.
Prosím, máte slovo.
Chci jenom učinit poznámku ke kritikům zákoníku práce. Když jsem se ve Švédsku, jak jsme byli na výjezdu, zeptal, jakou tam mají minimální mzdu, tak se na mě nechápavě koukali, co to je.
Když to dneska nepřerušíme, tak třetí čtení bude nejdříve 16. září, pokud to bude priorita vlády.
Otázka, do jaké míry se nám to podaří teď, je podle mého názoru nejistá.
Nikoho nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se, zda si paní ministryně, případně pan zpravodaj chce vzít závěrečné slovo před podrobnou rozpravou.
Děkuji. Druhá věc je v rámci mého pozměňovacího návrhu - město je povinno nahradit státu škodu způsobenou při výkonu funkce zprostředkujícího subjektu.
Nikoho nevidím. V tom případě končím podrobnou rozpravu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Začnu u pana poslance Zahradníka, který hovořil o přeshraniční spolupráci a ESÚS. Musím říct, že to je ukázka toho, jak za poslední roky i minulé vlády tady tyto programy byly opravdu propagovány. Nicméně mým osobním cílem je zde zvýšit povědomí o přeshraniční spolupráci, což činím i tím, že se scházím se svými protipartnery v Polsku, Německu, na rakouské straně a na Slovensku. Navštívila jsem již několik projektů. Zároveň MMR působí jako národní partner všem ostatním přeshraničním programům. To znamená, že my jsme třetí nejlepší s jedním programem zhruba dejme tomu ze 400 až 500 programů. To si myslím, že je veliký úspěch. Nárokovost peněz je pouze v dohodě o partnerství u ITI. A tady musím říct, že poté, co Ministerstvo zemědělství v podstatě řeklo, že nemá dost peněz na masky, tak jsou hrazeny z kohezních fondů, a kde například z IROPů si opravdu berou kus peněz, a samozřejmě budou hrazeny i z technické pomoci. Máme na ně samozřejmě peníze, i na jejich fungování buď v rámci projektů, či animace nákladů. Čili to se tady řešilo poslední čtyři roky. K panu poslanci Bendlovi, prostřednictvím pana předsedajícího, bych se ráda vyjádřila. CRR bylo zanedbáno v rámci služebáku. Nějak se opomnělo na CRR. Naším cílem je, aby v každém krajském městě, a mluvím zde o krajských městech, byly pobočky Centra pro regionální rozvoj. Budou to zaměstnanci samozřejmě na Centru pro regionální rozvoj. Nicméně zde chci zmínit, pokud my nebudeme akceptovat tuto novelu, tak já, respektive centrum není schopno přijmout žádného vedoucího pracovníka ze strany centra, protože nesplňuje podmínky služebního úřadu. Takže tady zmiňuji a znovu říkám, že cílem i této novely je vzhledem k tomu, že ÚRR nejsou pod služebákem, abych je já jako MMR mohla zaměstnat a využít jejich kvalifikaci v rámci území. Ráda bych zmínila, že se domnívám, že je velice pozitivní, jaké změny v rámci Centra pro regionální rozvoj právě nachází bez ohledu na to, jaké vlády byly u moci.
Děkuji paní zpravodajce za závěrečné slovo po obecné rozpravě. Prosím. Nyní pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Děkuji.
Já velice děkuji za slovo, budu stručná, máme podrobnou rozpravu. Je to o tom, že se to vlastně týká toho bezlimitního plnění, aby to mohlo být deliberizováno.
Ptám se, kdo ještě další do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak ani u paní ministryně, ani u paní zpravodajky. Připomínám, že zítra po 18. hodině po vyčerpání ústních interpelací budeme pokračovat v jednání mezinárodními smlouvami a zprávami, které byly dohodnuty.
Původně bylo cílem navrhované úpravy i vytvoření podmínek pro další působení regionálních rad regionů soudržnosti. Po vyjednávání operačních programů s Evropskou komisí bylo od tohoto řešení upuštěno, a to vzhledem k tomu, že Evropská komise neakceptovala tyto regionální rady, úřady regionálních rad, jako zprostředkující subjekt v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Podle úpravy obsažené v pozměňovacím návrhu má mít město prostřednictvím jím ustanoveného zprostředkujícího subjektu rozhodující úlohu při výběru projektů. Toto se týká pořád té oblasti ITI, to znamená těch územních teritoriálních investic, k nimž vydává závazné stanovisko pro řídicí orgán programu. Budou k nim dávat závazné stanovisko, které musí respektovat řídicí orgán. My to teď samozřejmě řešíme především v Integrovaném regionálním operačním programu. Současně ovšem bude město plnit i další role související s řízením integrovaných nástrojů v jeho samostatné působnosti. Město samo bude také příjemcem dotací pro vlastní projekty. Rozsah a způsob zapojení města do administrace integrovaného nástroje může vést ke vzájemnému ovlivňování v rámci různých působností a ke střetu zájmů. Nemůže být řešena pouhou smluvní úpravou, protože jinak by odpovědnost nesl stát. A tady je nutné opravdu si rozmyslet, za co vše náš stát má nést odpovědnost. Při výkonu funkce zprostředkujícího subjektu ovšem může vzniknout škoda přímo státu, pokud mu nebude z fondů Evropské unie proplacen předpokládaný podíl na podporu projektu. Tuto oblast zákon o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné správy nepokrývá. Teď mluvím především o auditech, mluvím o postupech řídicího orgánu, to znamená, že pokud někdo vykonává roli zprostředkujícího subjektu v rámci ITI, tak musí nést i odpovědnost za svou činnost, kterou zde právě zmiňuji. Bez navrhované úpravy by Česká republika neměla k dispozici dostatečný právní základ pro vymáhání škody a samozřejmě úhradu veškerých korekcí, které z činnosti nositele ITI mohou být. S ohledem na finální kontrolu správnosti postupu měst při výběru projektů, kterou budou provádět řídicí orgány, bude navrhovaná úprava reálně použitelná pouze v případech zjevného zneužití pravomoci měst, například formou vědomého uvádění nepravdivých informací či podvodem.
Já vás opět, kolegyně a kolegové, poprosím, v tento moment zvlášť na levé straně sálu, o ztišení.
Teď bych se ráda vyjádřila ve svém úvodním slově ohledně Centra pro regionální rozvoj - my jsme to tady již debatovali s kolegy. K tomu bych ráda zmínila, že zřizovatel je Ministerstvo pro místní rozvoj. Poslanecká sněmovna projednala vládní návrh novely zákona o podpoře regionálního rozvoje v prvním čtení na své 26. schůzi a přikázala ho k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Poslanecká sněmovna projednala a schválila ve znění již zmíněných pozměňovacích návrhů.
Konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu.
Co se týká tedy toho míčku, který vrátil pan předseda Stanjura směrem ke mně z hlediska tedy odpovědnosti ministerstva, já tuto kritiku samozřejmě přijímám. Ale na druhé straně se domnívám, že i kolegové z opozičních lavic vědí, že se to nestalo za rok a půl - snížení možností řídicích a kontrolních mechanismů Ministerstva školství do vzdělávací soustavy. A všichni víme, že z hlediska zřizovatelů možnosti Ministerstva školství ovlivnit tento postup jsou minimální. A co se týká toho, jak na tento nezákonný postup reagovat, tak ano, samozřejmě každý z těch učitelů by se mohl, a z mého pohledu úspěšně, bránit sám individuální žalobou. Ale na druhé straně chceme systém nastavovat tak, že učitelé budou se obracet na soud jako další státní instituci a volat po právu? Anebo pokud máme některý z nástrojů, kterým je tato dílčí změna zákona, tak využijeme systémové nastavení takové změny, která umožní to, aby se zákon tedy děl tak, jak se dít má? To jsou řádově tisíce. Mně to stačí.
Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jsem skutečně přesvědčen o tom, že to základní, co bychom měli vědět, je to, o jaké číslo učitelů se jedná. A proč to musíme vědět? Ale jinak. Protože pak to znamená potvrzení o tom, že regionální školství je špatně. Je špatně, není vyřešeno, nemá prostředky. Tečka.
Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Novákovou, připraví se pan poslanec Nekl a po něm pan poslanec Rais. Prosím, vaše dvě minuty.
Školy rušit asi bychom neměli, jak jsem tady zaslechla od některých kolegů. Já bych jenom takovou poznámku z praxe. Ale myslím si, že to je také tím, že se naše školství skutečně mění.
Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Nekla, připraví se pan poslanec Rais. Prosím, vaše dvě minuty. Já děkuji. Prosím, vaše dvě minuty. A poprosím kolegy o klid.
To financování je už to, co vidí každý. Ono je potřeba se podívat i do toho vnitřku. Jinak pochopitelně tady to řešení té operativy podporuji.
Přeji vám pěkné odpoledne, dámy a pánové.
Pracovní smlouva je dobrovolný akt. Já věřím v úsudek lidí. To je normální a to je ten základní rozdíl v pohledu na svět. A já to respektuji. To je všechno. Ale chtěl jsem říct, že to není kritika paní ministryně, protože to není její návrh.
Ta problematika tady ještě dnes nezazněla, proto bych prosil, paní ministryně, zdali byst nás ujistila, že vše je tak, jak má být, a brambory jsou v řádku, nebo jestli stále trvá spor Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj.
Nyní požádám dalšího řádně přihlášeného do rozpravy a tím je pan poslanec Zahradník.
Musím říct, že ty struktury, které povstaly na základě tohoto zákona, tedy regiony soudržnosti, regionální rady regionů soudržnosti a úřady regionálních rad, splnily svou úlohu velmi dobře. Regionální operační programy fungovaly dobře a umožnily velmi kvalitní a kvalifikované rozdělení finančních prostředků, což podpořilo regionální rozvoj v našich krajích. Je tedy navržen a prosazen Integrovaný regionální operační program. Je to možná trochu logický rozpor, mluvit o programu integrovaném a zároveň regionálním, ale to je podle mého názoru něco, s čím se asi už nedá nic dělat, ten program je již zřejmě Evropskou komisí schválen. Tak je to, jak už jsem řekl, jakýsi logický rozpor. Paní ministryně hovořila o rozdělení území naší republiky z hlediska regionů na určité typy. To je něco, co vlastně má svůj původ v ustanovení Evropské komise, které již bylo schváleno před několika lety, a dokonce některá taková evropská seskupení územní spolupráce začínají vznikat, jakkoli o tom příliš informace mezi veřejností a bohužel i mezi politiky není.
A co když je to výrazná menšina? Mě bude zajímat i procento. Já jsem slyšel: byly to vesnické školy, nebyly to vesnické školy, je jich hodně, není jich hodně, odbory to chtěly, odbory to nechtěly. No já nevím, jestli máme vysílat pozitivní signál tím, že změníme nějaké paragrafy. A já jsem se ptal, jaký je rozdíl mezi jinými profesemi. V jiných profesích to je mravné a v této profesi je to nemravné? V jiných profesích, když mají smlouvu na dobu určitou, tak dostanou hypotéku a úvěr na rozdíl od učitelů, nebo nedostanou? K tomu zákoníku práce. Samozřejmě že stávající stav zákoníku práce vede k tomu, že je menší počet pracovních míst, než by být mohl. Protože není to takový ten svět, kde jsou ti zlí zaměstnavatelé a ti hodní zaměstnanci. Taky jsou zaměstnanci, kteří nejsou hodní, když to řeknu takhle eufemisticky. A zbavit se ho není úplně jednoduché pro toho zaměstnavatele. Zeptejte se starostů, jak jednoduché je vyměnit ředitele, který není dobrý. Pokud nic neporušil, formálně všechno plní, jenom ta škola stagnuje. Například není tak oblíbená v tom městě. Chodí tam menší počet žáků.